Odmítám se podílet na dehonestaci, která může dotyčnému napáchat mnohem větší škody, než jaké měl způsobit jeho skutek. V žádném případě nepovažuji nás, poslance, za vyvolené, kteří by měli být vyjmuti z trestní odpovědnosti. V žádném případě ne. Pouze jsem přesvědčena, že vydání k trestnímu stíhání by mělo být až tou nejzazší možností v těch skutečně závažných případech, která není automatem a která přichází ve chvíli, kdy je zcela zjevný úmysl, motiv, racionalita jednání a tak dále. Neunáhlujme se kvůli něčí výrokové unáhlenosti či hlouposti, neboť příště se to může týkat kohokoliv z nás. Závěrem opakuji, že tábor v Letech u Písku rozhodně nebyl ani neexistujícím, ani pseudokoncentrákem.
Prosím, vaše dvě minuty.
Dobré odpoledne. To je prostě nepřípustné, absolutně nepřípustné a nemůžeme to zlehčovat v žádném případě žádnou omluvou. Je to nepřípustné. Tak to prostě nezlehčujme. Druhá věc k tomu, co říkala paní kolegyně. A kdo se ho zastane?
Připraví se pan poslanec Pavel Růžička.
Nová doba. Já jsem pouze srovnal nulovou suverenitu českého Parlamentu a židovského výboru.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jenom v krátkosti. Děkuji paní poslankyni Černochové prostřednictvím pana předsedajícího za precizní shrnutí. Je mu přes 60 let. Nemůže ho vidět.
My máme odpovědnost za to, co děláme. Já jsem hlasovala vždycky pro vydání, ať už to byli členové horní komory Parlamentu, nebo zde, protože si myslím, že před zákonem si máme být všichni rovni. A znovu říkám, v tomto případě si myslím, že je skutečně na zvážení, co je horší, jestli ten výrok sám, nebo to, že takovýto výrok budeme jako Poslanecká sněmovna tolerovat.
Děkuji za slovo. Nicméně členové nic nepřikryli. Slyšeli jsme tady usnesení mandátového a imunitního výboru. To za prvé. Nepovažoval jsem to za důležité. Nežijeme už v té době, kdy nevydání znamenalo zastavení a vyvinění. A pak bude na ní, aby dokázala svá podezření a obhájila je jak před státním zástupcem, případně před nezávislým soudem. Prosil bych kolegyně a kolegy, aby takhle mylně nehovořili na mikrofon. Nebudu se vyjadřovat k té samotné podstatě, to je jiná debata, nemám potřebu ji komentovat na mikrofon. A je jedno, jak rozhodneme. Každá taková interpretace je chybná a matoucí.
A to je asi v tento moment rozhodující. Do budoucna si myslím, že ten apel na vyjadřování kolegů jsme už učinili několikrát.
Děkuji a prosím pana poslance Výborného s faktickou poznámkou.
Já bych rád reagoval na několik věcí, které tady zaznívaly. Nikoli my tady, poslanci. Opakovaně tady někdo říkal, že na poslance a ústavní činitele se vztahuje výroková imunita. Tak to skutečně není.
Já také děkuji. Znovu bych vyzval sněmovnu ke klidu. Vypadá to, že jsme vyčerpali všechny faktické poznámky i přihlášky do rozpravy. Takže pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Bude následovat rozprava podrobná. Předtím se zeptám, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu, do které nemám přihlášky.
Hlasováním budeme rozhodovat o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání pana poslance. O tom nyní budeme hlasovat.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Jelikož tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Před chvílí byl načten, máte ho všichni před sebou, takže si myslím, že není třeba ho opakovat. Prosím, přihlaste se svými kartami.
Nicméně pokud jsou vyneseny takovéto výroky mimo Poslaneckou sněmovnu, tak platí pravidla jako pro každého jiného občana. My si musíme prostě být schopni za těmi výroky stát, nebo se za ně omluvit, pokud jsme se rozhodli, že jsme v tomto případě udělali chybu, ale omluvu jsme tady neslyšeli. Omluva tady skutečně nezazněla. Veřejně pronesená slova samozřejmě u poslance mají mnohem závažnější dopad. Nedělejme si tady, nemalujme si něco o tom, že nikoliv. Proto by obzvlášť právě lidé, jako jsme my v naších funkcích, měli ta slova pečlivě vybírat, vážit a rozmýšlet dříve, než je pronesou. Ať už je to kdekoliv. Prostě tak to je a vyšší měřítka na nás platit prostě musí. To si myslím, že se snad shodnout můžeme.
Nyní přečtu omluvu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, už tady toho bylo řečeno hodně. Já bych ráda doplnila tři stručné věci. Druhá věc, kterou bych ráda připomněla, je to, že slova, která pronášíme jako poslanci a poslankyně, určují nějakou míru toho, co je přijatelné. Nejde tedy pouze o to, jaký přesně byl obsah výroku pana Roznera, ale jde i o uvědomění nás všech, že máme velikou zodpovědnost za slova, která pronášíme. Stačí, když se vaše dítě třeba začne přátelit ve škole s někým, kdo opravdu je snědší. Není to v naší zemi stále procházka růžovou zahradou. A to je potřeba si uvědomovat i ve všech těchto souvislostech. Naše činy mají být posuzovány příslušnými orgány. Samozřejmě, pokud by ta žádost o vydání byla vyloženě evidentně řekněme šikanózní, tak od toho to máme posuzovat, a ne paušálně udělovat.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes jednáme o vydání či nevydání poslance, kterého policie, státní zástupci podezřívají z toho, že se mohl dopustit popírání holocaustu. Imunita, o které rozhodujeme, jestli se uplatní, nebo neuplatní, v tomto případě slouží pro ochranu nás poslanců a poslankyň, abychom mohli svobodně vykonávat svůj mandát bez obav, že nějaká jiná moc do toho bude zasahovat. A teď si to prosím spojte. A měli bychom v naší rozpravě respektovat to, že neposuzujeme to, zda daný poslanec se dopustil, nebo nedopustil trestného činu. A znovu opakuji, my jako poslanci a poslankyně máme zachovávat Ústavu.
Dovolte mi, abych v té první vyjádřil lítost a účast na utrpení všech, kteří v Letech zanechali svůj život, kteří tam protrpěli ta léta, i když měli štěstí, že přežili. Přesto proti tomu stojí to, co tady zbývá ještě z parlamentní kultury, která má tradici několik století. To je to poslední, co nám z té imunity tady zbylo. A nakonec bych se přidal k těm, kteří kolegu Roznera vyzvali k tomu, aby tuto nešťastnou a trapnou kauzu ukončil tím, že se zde veřejně omluví.
Nyní s faktickou pan poslanec Jiří Běhounek. Ne.
Ty průkazy, my to tak i navrhujeme, by vydávalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Možná do budoucna, to je otevřené, jestli i živnostenské úřady, to se ještě uvidí. Za mě shrnuto, podtrženo, řekl jsem, že budu stručný.
Dokonce jsme dávali i dopisy na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na druhé straně je taky potřeba přiznat, že jsme samozřejmě seděli s mnohými aktéry, a vázaná živnost by udělala obrovské problémy v regionech. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje a pomohlo připravit komplexní pozměňovací návrh, který je vlastně variantou legislativního řešení v rámci tzv. protected title, a to právě tou formou, aby se průvodci v cestovním ruchu prokazovali při výkonu své činnosti průkazem průvodce umístěným na viditelném místě.
Prosím, máte slovo v rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Paní ministryně si zřejmě přečetla to, co tady chci říkat, protože na to i dopředu reagovala. Ve vší úctě k obyvatelům Prahy, jejich zastupitelům a jejich zástupcům zde ve Sněmovně, naší slovutné Sněmovně, zákony na celou zemi nejdou dělat pouze podle problémů Prahy. Je to bohaté město, bohaté území. A potýká se i s jinými problémy než zbytek republiky. Je to zde ve Sněmovně několikátý případ, kdy se třeba u nějakého problému argumentuje Prahou, a vůbec nevíme, nebo pouze tušíme, jaké by měly nějaké návrhy dopady v tomto případě do cestovního ruchu na celém území České republiky. Tady právě navazuji na paní ministryni, která říkala, že vázaná živnost by právě udělala problémy v regionech. Já rozumím předkladatelům a jejich argumentu o kvalitě služeb. Ale myslím si, že bychom měli například umožnit obcím, aby ve své samostatné působnosti mohly nějakou místní vyhláškou si některé věci samy upravit. Ale mně se nechce dnes hlasovat pro podporu návrhu zákona, který je předložen, který má být v jiných čteních kompletně změněn. My dnes neznáme výsledek legislativního procesu u nás ve Sněmovně. Komplexní pozměňovací návrh, který zákon mění od začátku do konce, je vlastně návrh nového zákona. To je připomínka formální. Ty připomínky, které mám, jsou věcné. A je to k tomu původnímu návrhu, který dnes budeme hlasovat. My dnes rozhodujeme o tom návrhu zákona, který je dnes nahrán v systému. Ty černé pasažéry? Jediné, komu to zkomplikujeme, je českým lidem, například studentům, kteří to chtějí dělat legálně, například jako brigádu.
Ubytovatel je povinen takovou ubytovací knihu na žádost polici předložit, aby policie věděla, kdo se ubytovává. Takže tito lidé by byli v určitém registru a ten, kdo poskytuje ubytovací služby přes internet, by byl povinen takové osoby zaregistrovat. Nebyl by to problém. Možná že část těch peněz skončí někde jinde a v něčích jiných kapsách za změnu hlasování. Je to ku prospěchu občanů České republiky a zejména služeb, které poskytují bezpečnost pro obyvatele České republiky. Zkuste se nad tím ještě jednou zamyslet, než konečně zvednete ruku.
Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, já chci jenom velmi rychle podpořit tento návrh zákona o zaměstnávání cizinců. Na tuto část zákona čekají především zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Čekají na to samozřejmě i ti, kteří, byť mají to neštěstí, že mají zdravotní hendikep, se snaží pracovat, snaží se být platnými a seberealizovat se.
S přednostním právem se přihlásil pan předseda Bartošek.
Děkuji, pane předsedo.
Já jenom velmi stručně reakci na pana poslance Ondráčka. Nicméně ten problém tohoto konkrétního pozměňovacího návrhu je v tom, že tak jak je napsán, nebude vymahatelný. To znamená, v případě, že ten zákon nebude dodržovat, tak my nemůžeme tu sankci uplatnit a vymáhat. Já s tím záměrem souhlasím, ale způsob, jakým je to navrženo, prostě nepovede k cíli, kterého bychom si přáli dosáhnout.
Děkuji a s faktickou poznámkou chce reagovat právě pan poslanec Ondráček. Další faktická poznámka pan poslanec Luzar. Prosím.
Tak to znělo.
Touto úpravou by mělo být umožněno zachovat na Turnovsku stávající stav v podobě fungujícího správního obvodu obce s rozšířenou působností a zároveň neměnit příslušnost jednotlivých obcí do okresů. Dále bylo dohodnuto za účelem symbolického zohlednění významu města Turnova přejmenovat stávající okres Semily na Semily - Turnov. Pozměňovací návrh k uskutečnění potřebných změn je již připraven.
Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Baxa.
Věcná podstata navrhovaného zákona spočívá v zavedení jednotného všeobecného územně správního členění vycházejícího ze spojeného modelu výkonu veřejné správy. Cílem, který tato úprava naplní, je zejména zpřehlednění státní správy především z hlediska odstranění dvojího vzájemně nesouladného členění státu a zajištění legislativní úpravy členění státu nejlépe vyhovujícím aktuálním podmínkám a vazbám k území. Konkrétně tedy územně správní členění státu bude splňovat následující parametry: Území České republiky se člení na správní obvody krajů a správní obvod hlavního města Prahy. Kraje se dále člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností a od nich odvozené okresy. Hlavní město Praha má speciální členění na 10 obvodů na úrovni okresů a všechny úrovně uvedeného členění území České republiky jsou vzájemně skladebné. Hlavní důvod, proč se okresy zachovávají, je ten, že se minimalizují zásahy do reálného fungování státní správy a i v tom současném členění svůj význam mají, neboť se uplatňují při určení kompetence územních orgánů státní správy, výjimečně dokonce v podobě právního základu kompetence, což je třeba příklad České správy sociálního zabezpečení. Co se týká dopadů tohoto návrhu zákona, představuje fakticky minimální zatížení pro adresáty veřejné správy, dochází v případě 33 obcí k vytvoření nové skladebnosti územně správní struktury. Mění se zejména směr dojížďky do některých správních center a samotné zjednodušení územních vztahů pak usnadňuje koordinaci při výkonu státní správy. Pardon, Turnov, kde se bude ta situace nějakým způsobem řešit. Ministerstvo vnitra preferovalo některou variantu, nicméně se zdá, že bude nalezen nějaký kompromis, který bude řešit zejména situaci okresu Semily a postavení obce s rozšířenou působností Turnov. Jenom připomenu, že v rámci připomínkového řízení byly dvě zásadní připomínky.
Děkuji za pozornost.
Ne, dobře. Takže další přihlášené tady nemám.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já mám jenom jednoduchou otázku na pana ministra, která se týká výkonu působnosti ve správním obvodu mimo to ORP.
Pan ministr? Prosím. Pan poslanec Baxa má zájem o závěrečné slovo? Takže přistoupíme k tomu, že nyní se budeme zabývat návrhem zákona na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Návrh nevidím.
Při rozhovorech s ostatními poslanci je zřejmé, že bude potřeba upravit některé parametry této novely formou pozměňovacích návrhů. Zásadní pozměňovací návrh již načetl do systému Sněmovny Patrik Nacher a jistě vás s ním dnes i seznámí v rozpravě ve svém příspěvku. Každopádně doporučuji jako zpravodaj klubu hnutí ANO propustit tento tisk do druhého čtení do výborů k dalšímu projednání.
Děkuji za slovo. K jejímu provozování tak dnes nejsou potřeba žádné odborné zkoušky, ale stačí splnit pouze všeobecné podmínky. Nyní tu máme návrh pražských zastupitelů, aby průvodci opět spadali do živností vázaných. Vnímám a částečně i chápu argumenty předkladatelů. Ostatně na podvýboru pro cestovní ruch jsme si jejich argumenty vyslechli důkladně a několikrát. Argumenty předkladatelů proto chápu. Chtějí zlepšit úroveň služeb průvodců, eliminovat ty špatné a celkově pomoci turistickému ruchu u nás. Anebo řečeno ještě vzletněji, chránit české kulturní hodnoty, naše kulturní dědictví a naši pověst ve světě. Položím si několik otázek. Tyto průvodce můžeme potkat i tady kolem Sněmovny. Je pro nás zásadnější volný trh a maximální umožnění podnikání každému bez překážek, nebo odkaz kultury a obrazu ve světě? O tom, jak problematický a kontroverzní je tento návrh, svědčí i postoj vlády. A přesto Legislativní rada vlády navrhla kabinetu zaujmout k nové úpravě neutrální stanovisko. Vláda nakonec měla postoj souhlasný. Jednoduše řečeno cílem bylo to, aby se regulovaly jen ty činnosti, kde je důležitý veřejný zájem, kde může jít například o zdraví lidí a tak dále. Konkrétní výhrady ostatně konstatovala i Legislativní rada vlády. Je možné, že návrh je v rozporu s evropským právem, konkrétně se směrnicí z roku 2006 o službách na vnitřním trhu. Podle této legislativy tu musí být pro navrhované omezení naléhavý obecný zájem, což je v tomto případě sporné. Stávající průvodci by měli rok na to, aby dohnali odbornou způsobilost. Návrh ale nepočítá s touto přechodnou dobou pro další zaměstnance vykonávající nějakým způsobem průvodcovskou činnost. A pak je tu výhrada, řekněme, filozofická.
Prosím pana poslance Nachera, který je přihlášen do rozpravy jako další.
Ano, je to tak. Ale i Poslanecká sněmovna, jak vidíte, sídlí v Praze. Problém se směnárnami jsme řešili zákonem o směnárnách. Budeme řešit problematiku taxislužby zákonem o silniční dopravě a krátkodobé ubytování řešíme zejména s kolegy z pirátské strany zákonem o místních poplatcích.
Nejprve tedy budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 219, přihlášeno je 163 poslanců, pro 88, proti nikdo. Nyní budeme hlasovat o jeho pevném zařazení. Tento návrh přijat nebyl. Hlasování číslo 221, přihlášeno je 165 poslanců, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pan ministr je už přítomen a pan zpravodaj Radovan Vích taktéž. Před otevřením rozpravy má pan ministr zájem o vystoupení.
Děkuji, vážený pane předsedo. Náš právní řád je s většinou požadavků této směrnice již v souladu. Vláda si je současně vědoma potřeby integrovat nově příchozí cizince do české společnosti.